Proč dáváme 40 mil. na nějaký fotbalový stadion? A já určitě sport budu podporovat. Já bych zopakoval znovu tento rok. A to ještě ten stát je v takovém stavu, jak je. Sice malé snížení, ale je. Já si myslím, že ten rozpočet jsme předkládali velice netradičně, transparentně, projednán se zaměstnavateli, s odboráři, se všemi. Proto si myslím, že ten rozpočet je velice dobrý. Ale myslím si, že ten trend je velice dobrý.
Kdyby těch čísel nebylo, pane ministře, byl byste možná i přesvědčivý řečník. A je to doložitelné na konkrétních číslech podle mezinárodních standardů, ta čísla jsou dohledatelná ve veřejných zdrojích. Vaše dokumentace vámi podepsaná říká, že od roku 2009 - já vám ten sešit věnuju, je můj, ale psal jste ho vy . A v roce 2015 dochází k dalšímu zhoršení. A dokládáte to tam přesvědčivými tabulkami a čísly, která jsou pravdivá. A vy říkáte - já to nezhoršuju, já to zlepšuju.
Stavební zákon, veřejné zakázky, celá národní regionální politika. Já to hlásám od té doby, co jsem dostala tu funkci. A já teď tady sedím poslední dva měsíce, protože MMR naplánovalo spoustu zákonů na konec roku. Budeme mít nový zákon o veřejných zakázkách, v pátek máme třetí čtení. To MMR opravdu není jenom o fondech.
Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo a přistoupíme k podrobné rozpravě, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Stanjury.
To byly poznámky a na některé řečnické otázky jsem si sám odpověděl. Když říkám, že považuji něco za zbytečný úřad, neznamená, že se zruší ty agendy. To je samozřejmě pravda. To jsem v žádném případě nezpochybnil. Mně bylo jasné a říkal jsem, že vás za to nekritizuji. A vy musíte přijít a říct: Milí zaměstnanci, já, ministryně, vám ta pracovní místa udržím.
Takže to ujištění vůči mým zaměstnancům bylo nutné a učinila bych to opravdu znova. Já bych tímto ukončila debatu. MMR bude existovat dál a já se o ty zaměstnance postarám.
Děkuji paní ministryni.
Děkuji, pane předsedající.
Kdo je proti? Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. Než postoupíme k dalšímu bodu, přečtu aktuální omluvenky. Stejně tak se od 15.30 omlouvá pan ministr Babiš z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Jiří Junek od 15 hodin. Od 10 hodin se dnes omlouvá pan ministr Jurečka, který je ale už aktuálně přítomen, takže od 10 do 15 hodin. Dále pan poslanec Leoš Heger se omlouvá od 14.30 do ukončení schůze z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů. Přikročíme k bodu Než tento materiál uvede pan ministr Dan Ťok, slovo si žádá pan poslanec Dolejš.
Nebudu zdržovat, jenom poznámka k předminulému hlasování, tedy ke střednědobým výhledům. Je to pro zápis, prosím vás. Opravdu jsem se neidentifikoval s tímto dokumentem. Zřejmě nějaký bludný proud vnikl do našeho elektronického zařízení a zmátl tu výslednici.
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2015 a střednědobého výhledu do roku 2017 byl odsouhlasen vládou České republiky, hospodářským výborem Poslanecké sněmovny České republiky a je předkládán Poslanecké sněmovně České republiky ke schválení. Celková výše rozpočtu SFDI v roce 2015 bude ovlivněna na příjmové straně zejména následujícími faktory. Realizace projektů mimo rozpočet SFDI. Potenciálním problémem mohou být odvody prostředků ze strany investorů finančním úřadům.
V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. V tom případě přikročíme k hlasování. Mám zde požadavek na odhlášení. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste přečetl ještě jednou usnesení, o kterém budeme hlasovat.
Poslanecké sněmovně následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese přijatých dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale."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
Pro pořádek pouze opakuji, že hlasovat budeme pouze o prvním usnesení, a to je to, že schvaluje. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Otevírám další bod a tím je I zde prosím, aby se ujal slova ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek.
Ano. Omlouvám se, vzal jsem si špatný papír. Tady se jedná o jinou problematiku. V roce 2010 byla na konferenci v Kampale přijata změna Římského statutu, která zakazuje používání některých druhů munice a chemických zbraní. Jedná se o ty typy, které způsobují nadměrná zranění nebo zbytečná utrpení během vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Česká republika vychází z toho, že jednání, které je trestné v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, by mělo být trestné i ve vnitrostátním.
Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Milan Šarapatka.
Dovolte mi přečíst usnesení zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Hlásí se pan předseda Sklenák s přednostním právem. Jedná se o procedurální návrh. Kdo je proti návrhu? Tento bod byl přerušen do pátku tohoto týdne. Než budeme pokračovat, přečtu další omluvenky, které dorazily.
Ano, na Slovensku také debatovali o tom měsíčním a kvartálním výkazu. Předseda Asociace živnostníků, malých a středních podniků pan Havlíček bude mít, myslím, že příští týden, tiskovou konferenci. Odjeli jsme do těch států, kde to aplikovali, kde jsou jasné výsledky, a dělali jsme si na to analýzy a porovnání.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Dobrá, já se nechci přít o efektivitě či neefektivitě zavedení toho projektu. A pan ministr, když nám předkládá střednědobý výhled, tak neříká nic jiného. On říká: já tomu projektu nevěřím. Protože na rozdíl od rozpočtu, který se musí opírat o platnou legislativu, což bohužel nebyla úplně pravda v tom rozpočtu, který jste schvalovali, tak na rozdíl od rozpočtu střednědobý výhled a pak ještě konvergenční program naopak musí počítat, nebo měl by počítat, s opatřeními, která chce vláda učinit, se změnou legislativy, se změnou systémových nástrojů v exekutivě. Tyto dokumenty, jako je střednědobý výhled a konvergenční program, s nimi počítají a počítat mají. Odhadují tak bilanci. Já jenom opakuji to, co z těch čísel pana ministra je pravda, že když já říkám, že nevěřím účinnosti těch jeho opatření proti daňovým únikům, tak pan ministr, když vám tady předkládá svůj střednědobý výhled, tak vám říká totéž. Protože kdyby tomu věřil, tak tam ty peníze jsou. Protože tomu nevěří, tak je tam nemá.
Děkuji za slovo. Není to zásadní problém.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Není to tam, protože nemáme jistotu, že to prosadíme v nějakém čase jako zákon. My tu jistotu nemáme. Pokud se nám to povede a vybereme víc, tak bude nižší deficit. Však vy jste pravičáci, tak byste měli být rádi, ne?
Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje i pana ministra.
Děkuji.
Já jsem přivolal naše kolegy z předsálí. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím tento bod. Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce uvést návrh rozpočtu i střednědobý výhled Státního fondu rozvoje bydlení. Realizace těchto nástrojů je výrazně efektivnější a zajišťuje dlouhodobou udržitelnost podpory. Vedle návratných podpor zahrnují výplatu dotací z minulých let a náklady na správu a zajišťování podpor.
Vraťme se ale na začátek. Darovací akt vykonaný Nikitou Chruščovem v roce 1954 neměl do rozpadu Sovětského svazu žádný význam, avšak poté se opět objevovaly snahy připojit území k Rusku. Jak se historicky ukazuje, jednalo se o neuvážený a nepromyšlený čin, neboť obyvatelstvo Krymu zůstalo většinově ruské. Na Donbasu je situace historicky poněkud odlišná od Krymu, avšak klíčové je to, že jsou dnes bohužel bezpečnostní poměry v této oblasti velmi špatné. Střety mezi separatisty, kriminálními živly a ozbrojenými složkami ukrajinské policie a armády stále pokračují i přes různé podepsané dohody o příměří. Úředníci nedostávají mzdu a důchodci důchody. Její HDP jako snad jediný ze zemí bývalého východního bloku, dnes nedosahuje ani čísel z doby před rozpadem Sovětského svazu. Nikde není dáno, že podobně to nebude i v tomto případě.
Pane poslanče, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím tamhle ten veliký hlouček, zda by se přesunul do předsálí, protože velmi ruší svou diskusí váš přednes.
Závěrem bych rád konstatoval, že nejsem principiálně proti dalšímu rozšiřování EU, nebo pokud tu už zkrátka Evropská unie je, je pozitivem její další rozšiřování, které by mělo ovšem zajistit dlouhodobou stabilitu na kontinentu a také mír. My jako volení představitelé České republiky zodpovídáme našim občanům za rozhodnutí, které děláme. Já sám v tuto chvíli nejsem připraven hlasovat pro další přibližování Ukrajiny k Evropské unii, neboť to nyní nepovažuji za věc, která by byla pro občany České republiky prospěšná. A úplně ve finále proto navrhuji přerušit projednávání tohoto tisku v souladu s jednacím řádem na neurčito.
Dnešním tiskem proběhla informace, že Ukrajina je na pokraji bankrotu. Mezinárodní měnový fond upravil výhled nákladů na Ukrajinu na 17 miliard dolarů s tím, že podotkl, že pokud bude situace na Ukrajině i nadále tak vážná i v příštím roce, jako je v letošním roce, bude vyžadovat Ukrajina dalších 15 miliard dolarů. Vůči těmto údajům, které věřím, že ekonomové z Mezinárodního měnového fondu velice dobře zvážili, než je zveřejnili, je informace, která z této smlouvy, kterou dneska projednáváme, je, že se nepředpokládá ekonomický dopad na Českou republiku v rámci jejích závazků vůči Evropské unii. Dovolím si malý exkurs do historie České republiky. Vzpomeňte si na období, kdy Česká republika rozhodovala o přidružení do Evropské unie. Většina občanů byla pro. Já věřím, že většina občanů Ukrajiny je také pro, protože většina občanů Ukrajiny očekává, že Evropská unie přinese stabilitu - hlavně ekonomickou stabilitu - do těžce zmítané země. Vzpomeňme si, jak Česká republika byla rozčarovaná vyjednávám v rámci ekonomické oblasti přístupu České republiky do Evropské unie. Když si přečtete smlouvu, kterou máte před sebou, a její body, zjistíte, že my chceme ukrajinský lid, tak těžce tlačený do kouta, dohnat k podobným závěrům, že po vstupu do Evropské unie budou také rozčarováni. Také budou z toho - nechci říct zklamaní, ale budou naštvaní na tu Evropskou unii, že neplní sliby. A o co v této smlouvě jde? To je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete člověku, který očekává pomoc, nabídnout. Slíbit mu něco, co nemůžete dodržet. Nebo ani nechcete, protože ekonomická situace Evropské unie není taková, aby mohla pomoci. Ani pracovní trh Evropské unie není připraven na masivní nápor žadatelů z Ukrajiny, kteří díky této smlouvě, která se i zmiňuje o pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie a nabízí to jako východisko, není ochotna přijímat další a další tisíce lidí jdoucí za prací do Evropy. Proto za svou osobu říkám: Já nechci ukrajinským lidem slibovat něco, co Evropa není schopna splnit. Až Evropa bude schopna toto řešit a bude mít proti sobě partnera, který je ekonomicky, organizačně a územně vypořádán se svými problémy a je schopen racionálněji uvažovat a vyjednávat si vlastní smlouvy v budoucí Evropské unii, potom ano.
Děkuji. Potom s přednostním právem pan ministr.
Na Ukrajině proběhly volby a ty volby jasně ukázaly, že Ukrajina stojí o takovouto dohodu, stojí o přibližování se k Evropské unii. Tím, že schválíme tuto dohodu, nezačleníme Ukrajinu do Evropské unie, ale otevřeme dveře pro bližší spolupráci a právě budeme mít možnost Ukrajině pomáhat k tomu, aby se stala takovou zemí, jakou ji všichni chceme vidět.
Tam přece není možné spolupracovat normálně se státem, který nebude mít odpovídajícím civilizovaným způsobem řešené otázky obrany země.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Já si, pane ministře, nepletu asociační dohodu a přistoupení. Chci od vás slyšet, jak na to reagovali, na to vystoupení pana Junckera, na Ukrajině. A prosím, nepleťme si pojmy s dojmy, protože samozřejmě ten náš požadavek, který tady vznášíme, je dán jasně k tomu, aby splnili ty nejzákladnější podmínky k tomu, aby vůbec ta dohoda mohla být platná. Jak dlouho budou platné dohody, které bude podepisovat tato vláda? Nebo pět hodin, aby se to prodloužilo, když je po volbách? Nebo jeden den? To přece musíme vědět. Protože to nejsou žádné legrace, to už je vážný krok. Ale jak se mám tvářit k tomu, když někdo podepíše, legálně zvolený prezident, i když určitou menšinou, v Minsku dohody a ty dohody neplní. Jak se k tomu mám tvářit? Jak mám věřit tomu, že ta dohoda bude naplněna, že nebude zneužita vůči České republice, potažmo vůči Evropské unii?
Děkuji a nyní prosím pana poslance Šarapatku s faktickou.
Děkuji vám, paní předsedající. Některé odpovědi na moje otázky tady už zazněly.
Když tak chcete, tak tu námitku dám. Mně ta logika prostě uniká.
Já nyní nechám hlasovat o vaší námitce proti postupu předsedajícího. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Přerušit do pátek po bloku třetích čtení.
Dobrá, děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Budeme tedy nyní pokračovat v projednávání tohoto bodu. S faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Šarapatku. Není tomu tak.
Já už jsem se tady na úvod vyjádřil s našimi výtkami, ale snad bych mohl jenom ocitovat jednu větu, která je součástí té dohody. Je to boj proti organizovanému zločinu a zároveň usnadnění vízového režimu a postupných kroků směrem k režimu bezvízového styku. Důvody už jsem řekl ve svém úvodním vystoupení.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, občas si říkám, jestli sedím opravdu v českém parlamentu, protože slyším analýzu moskevských zájmů, ukrajinských zájmů a dalších. Je potřeba říct, že z hlediska našich zájmů je bezpečná, demokratická a evropsky asociovaná Ukrajina klíčem k naší bezpečnosti. Všechno ostatní, pohled Ruska a všech ostatních, je myslím druhotné. A pokud se máme zabývat tím, co opravdu potřebujeme, pak je to to, aby na východ od nás byla stabilní, demokratická a pozitivně evropsky asociovaná země.
Já jsem přesvědčen, že pro rok 2014 vaše priority legislativního plánu neodpovídaly tomu, co jste slíbili ve vládním prohlášení. V tomto ohledu tedy nemůže rozpočet ani vyjadřovat zájmy těch, které zastupuje klub KSČM. Dovolím si tedy jasně říct - my jako opozice budeme dál konstruktivně postupovat tam, kde vidíme, že jste schopni plnit svůj volební program, kde jste schopni ty nůžky, které se otevírají uvnitř společnosti, přivřít, kde jste schopni alespoň postupnými kroky napravit tu hrůzu, kterou nám tady pravicové vládnutí zanechalo.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně budu mluvit jenom krátce, a když já říkám, že budu mluvit krátce, tak na rozdíl od jiných řečníků mluvím opravdu krátce. Na druhé straně nemohu říct, že by ta diskuse byla neužitečná a že bych se třeba já osobně nedověděl nové věci. Také jsem pochopil způsob, jakým uvažuje o své vládě pan premiér Sobotka. Já jsem pochopil z toho vystupování kolem rozpočtu, že pan premiér se domnívá, že vedle jeho vlády je tu ještě jedna pravicová vláda, se kterou musí bojovat, pravicová vláda, kterou tvoří Občanská demokratická strana a Miroslav Kalousek. Já samozřejmě tu představu do značné míry respektuji, někdo věří v zednáře, někdo v ilumináty, ale myslím si, že to nepomáhá tomu, aby člověk viděl věci reálně, a možná i to je jeden z důvodů, proč je tento rozpočet připraven opravdu špatně. Občanští demokraté tento rozpočet nemohou podpořit a já, protože jsem slíbil, že budu mluvit krátce, tak v šesti bodech shrnu, co nám na něm vadí nejvíce. Je to jakýchsi šest prohřešků proti dobrému hospodaření, které můžeme najít v rozpočtu vlády Bohuslava Sobotky. Klesají finanční prostředky na vědu a výzkum a bez rozvoje těchto věcí těžko můžeme konkurovat jiným zemím. Rostou výdaje na provoz ministerstev, na provoz státu, roste byrokracie. Mandatorní výdaje jsou historicky na nejvyšší úrovni a na tyto mandatorní výdaje musí vláda samozřejmě někde vzít - bere z investic. Všechno, co vláda vybere na daních díky dobré ekonomice, vlastně rozdá místo toho, aby investovala, místo toho, aby podporovala aktivní občany, podnikatele, aby hledala cesty, jak vyřešit důchodový systém, jak pomoci rodinám s dětmi. Tato vláda rozdává peníze, které jí nepatří, neplánuje investovat, neplánuje spořit, neplánuje zhodnotit, ale chce projíst, rozdat, utratit. Tímto rozpočtem vlády Bohuslava Sobotky nebere jenom naše peníze, ale bere si i kus naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí. Takovýto rozpočet se podpořit nedá, a proto Občanská demokratická strana bude hlasovat proti jeho schválení.
Děkuji panu předsedovi Fialovi.
Proč ty karuselové obchody jsou směšné? Já bych začal od pana Fialy. V pondělí večer jsem seděl vedle francouzského premiéra pana Vallse a vykládal jsem mu o karuselových obchodech.
Ještě na jednu věc bych možná reagoval v úvodu.
Děkuji panu ministru Zaorálkovi.